Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Museli jsme to celé nějak přežít a nebylo síly a nebylo boha v tomto státě, který by to jakýmkoliv způsobem změnil. Vy to vůbec netušíte, nevnímáte.
Ještě faktická poznámka pana poslance Vilímce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Tak to není.
To je otázka.
Nyní tedy, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Má zájem o závěrečné slovo. Potom závěrečné slovo pana zpravodaje. Pane ministře, máte slovo.
Pokud chcete debatovat o penězích, tak se zkuste naučit, co je to hospodářský výsledek, cash flow a dluh, protože někteří z vás to vůbec neovládají. Já bych to jenom zopakoval.
Bude se postupovat podle správního řádu?
Já vám děkuji. Opakovaně vás požádám, kolegyně a kolegové, o klid!
To k panu poslanci Chvojkovi. Já jsem nemluvil o hlasování. Oceňuji i to, jak mu pomohl pan poslanec Chvojka. Já jsem prostě jenom reagoval na zbytečnou podpásovku kolegy Farského, kterého jinak taky podporuji a obdivuji za to, jak se za tento zákon bil. V tom se s panem Farským naprosto shoduji. Prosím vás, nedělejme to. To není důležité.
Děkuji.
Je to citlivý údaj? Je to obchodní tajemství? Já myslím, že v řadě případů ano, jestliže konkurence bude vědět, s kým Budvar obchoduje.
Vládní koalice má 111 hlasů. Mluvím k panu poslanci Komárkovi, prostřednictvím pana místopředsedy. A 40 opozičních poslanců pro něj hlasovalo. Dobré ráno, pane ministře, po dvou letech jste se probral. Já už jsem o tom mluvil, když jsme o tom jednali v senátní verzi, co jste dělal. Já tomu rozumím. Mnozí z vás na mikrofon nebo soukromě mi říkali: Vetujte to. Nemáte tu odvahu. Tak já to udělám. Nesystémové řešení jenom pro Budvar je pryč. Já, který patřím mezi těch 110, budu hlasovat pro návrh pana kolegy Farského, pro zamítnutí tohoto návrhu.
Ti, kteří dnes pálí odpad, to dělají většinou z ekonomických důvodů a případné sankce na ně nemají dopad. Když nic nemáte, pokuty vás netrápí. Zdaleka to neplatí o všech. Domnívám se, že kontrola z ORP je naprosto k ničemu. Něco jako: topte, ať vás nemůžeme ani cítit."
Já děkuji panu poslanci Junkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Václav Zemek.
V prvé řadě je třeba říct, že ten problém se netýká běžného spalování. Samozřejmě, může tam být různá kvalita spalování, různá kvalita vstupů, ale u toho běžného topení to myslím není ten problém, kterého se týká toto opatření. Byli tady zmíněni starostové. Takže ti jsou první kdo přijdou a žádají o pomoc na orgánu ochrany ovzduší. Také je mýtus, že jsou to jenom sociálně slabí občané. Naopak, já jsem zaznamenal případy, kdy to byli podnikatelé, kteří se tím zbavovali různého odpadu z podnikání a otravovali tím sousedy. Když k vám přijde třeba kontrola plynoměru nebo kontrola elektrospotřebičů, taky je pustíte na to místo, kde to potřebují. Nebo když máte plynový spotřebič s nějakým problémem. Navíc to není tak, že by někdo přišel a vykopl vám náhle dveře. Je to optická metoda minimálně účinná. Vysmívají se sousedům, vysmívají se úřadům a v podstatě jsou nepostižitelní.
Ještě faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.
Já z toho nechci dělat filozofickou debatu, ale přece jenom kroutím hlavou nad úvahou pana doktora Plzáka, který má pocit, že jsou tady nějaké peníze pojištěnců a nějaké peníze státu. Každý je u nás nějak pojištěn, buď se pojišťuje sám, nebo ho pojišťuje stát. Pojištění prostě posíláme na poskytování své zdravotní péče. A tady je ještě k tomu otázka, jestli jako všichni pojištěnci, ať už státní pojištěnci, nebo vlastní pojištěnci, to pojištění chceme používat ještě na něco jiného než na poskytování zdravotní péče.
Ano, jistě to tak bude. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne. Já bych rád reagoval na pana poslance Volného vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já sice nejsem expert přes makroekonomiku, ale přesto musím říct, že jako zvolený poslanec mám problém s vaší argumentací v tom smyslu, že jestliže pojištěnec dává své peníze z pokynu státu na veřejné zdravotní pojištění, tak tyto peníze patří státu a může si s nimi zacházet, jak chce. Takže i tyto peníze by mohly jít do státu, do státní banky. Tak já se ptám, jestli už rozpočtový výbor spolu s panem ministrem financí předpokládají, že budeme znárodňovat za chvíli všechny pojišťovny, které pojišťují zdravotnická zařízení. Nad těmi komerčními pojišťovnami také stát provádí dozor.
Nyní pan poslanec Janulík také k faktické poznámce. Připraví se pan poslanec Kostřica ještě jednou.
Děkuji, pane předsedající. Nedá mi to, abych tady neřekl několik drobností. Prosím vás, říká se tomu pojištění, ale ono to vlastně vůbec žádné pojištění není. Vždyť to je normální zdravotní daň. Když se Všeobecná zdravotní pojišťovna dostane do problémů, kdo jí dává peníze? Kdo jí dával návratnou finanční výpomoc? Kdo jiný než ten stát to prostě garantuje? Kdyby to byla klasická pojišťovna, která pojišťuje na rizika, ale tohle přece není klasická pojišťovna.
Děkuji. Já bych tady chtěl vyzvednou ještě jeden aspekt.
Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Volný také k faktické poznámce.
Já jenom opravdu velice, velice krátce. My tady říkáme, že bude pracovat stát s penězi státních pojištěnců. Vy si myslíte, že pokud tyto peníze všeobecné pojišťovně leží v komerční bance v řádu pěti, osmi miliard, že ta komerční banka s nimi nepracuje? A přece takto to bude přesně, pokud to bude v České národní bance. Ano, bude s tím stát pracovat, ale kdykoliv tam ten balík peněz musí mít. A komerční banky to přece dělají úplně stejně.
Nyní pan poslanec Votava také k faktické poznámce.
Já bych chtěl pana ctěného kolegu, pana poslance Hegera, ubezpečit, že rozpočtový výbor nechce žádné prostředky znárodňovat.
Děkuji panu poslanci Votavovi za dodržení času a za jasné vyjádření.
Prostě ano, pan doktor Janulík má pravdu, že to není soukromé pojištění, je to veřejné pojištění. Ale v systému veřejných rozpočtů to není daň, je to pojištění. Kdyby to byla daň, byl by to příjem státního rozpočtu a stát by s ním mohl naložit libovolným způsobem na jakýkoliv účel. Protože daňové příjmy na příjmové straně bilance nemají účelové určení. Tohle je příjem Veřejné zdravotní pojišťovny a má jedno jediné účelové určení a to je zajištění zdravotní péče. Ano, zákonem o rozpočtových pravidlech můžeme rozhodnout, že kromě zajišťování zdravotní péče bude občas přebytky zdravotních pojišťoven sanovat náklady dluhové služby panu ministrovi financí ve státním rozpočtu. Když se tak Sněmovna rozhodne, bude to legální. Otázka jenom je, jestli to chceme, nebo nechceme. A takhle je to fér a takhle to je.
Ale o co jde tady v tom návrhu.
Já vám děkuji, pane poslanče. Mám zde tři faktické poznámky.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, je smutné, že tu máme vládní návrh novely zákona, který ještě nevstoupil v účinnost. Já jenom chci podotknout, že všechny tyto argumenty už zazněly při schvalování toho zákona. Takže bych to bral za sebe jako námět. Děkuji.
Já vám také děkuji. Prosím.
Já jsem chtěl reagovat na ten drsný projev kolegy Klána a projev kolegy Stupčuka. Některé věci bych chtěl doplnit, některé nějakým způsobem opravit. Ten návrh není vládní, je to návrh poslanecký.
Já vám děkuji.
Tou příčinou, přiznejme si, je fakt, že stále ještě náš stát vlastní pivovar. To je prostě činnost nad rámec funkce státu. I kovaní členové ODS vždy křičeli: Ne, nikdy! Budvar jako národní stříbro prodat nesmíme!
Další s přednostním právem se hlásí pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Tak já bych chtěl zareagovat na několik věcí, které zde zazněly.
Otevřu další bod dnešního jednání a tím je Prosím.
Nezanedbatelná je rovněž úloha, jež svým úspěšným působením na mezinárodním trhu budějovický Budvar zastává při šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Důvodů, které tento návrh odůvodňují, je více. Předkladatelé však za stěžejní považují následující. Níže si dovolím některé důvody podrobněji rozebrat. Specifické postavení Budvaru jakožto subjektu podnikajícího na vysoce rozvinutém domácím i mezinárodním konkurenčním trhu. V prvé řadě je potřeba zohlednit samotnou povahu Budvaru a účel, k jehož dosahování byl založen. Jedná se tedy výlučně o podnikatelskou činnost vyvíjenou v silně konkurenčním prostředí, jejímž cílem je dosahování zisku. V rámci své činnosti Budvar uzavírá nespočet smluv se svými obchodními partnery na straně nákupu i prodeje, přičemž hodnota plnění v naprosté většině případů přesahuje částku 50 tisíc korun. Budvar se pohybuje v oblasti rychloobrátkového zboží, které se vyznačuje vysokou mírou konkurence, kterou z větší části tvoří nadnárodní subjekty s většinovým podílem na trhu. Za situace, kdy Budvar podléhá povinnosti zveřejňovat jím uzavírané smlouvy, je nucen odhalit konkurenci veškeré své obchodní podmínky sjednané s konkrétními partnery na straně prodeje zboží. Současně se Budvar stává méně atraktivní pro potenciální obchodní partnery, kteří mají zájem na zachování důvěrnosti kompletního znění smluv. Jedná se o dvě samostatné majetkové hodnoty, které se pouze mohou překrývat. To ovšem neznamená, že se nejedná o skutečnosti rozhodné pro obchodní strategii a postavení v konkurenčním prostředí. Nicméně chci říct, že toto jsou hlavní důvody, které byly motivem pro předložení tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Vzhledem k tomu, že zde eviduji žádost na změnu zpravodaje, dám o tom hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Požádám tedy pana zpravodaje Chvojku, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to v podstatě velmi krátká novela, která má jisté ratio. Měl jsem ho na starosti rok a půl, takže je znovu tady a já jsem za to rád a děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. První má pan poslanec Jan Klán a připraví se pan poslanec Farský.
Děkuji za slovo. Opět se dostáváme k bodu, který tady byl jistým evergreenem v minulé i v této Poslanecké sněmovně, k registru smluv. Byl tam de facto vyjímán právě onen Budvar, který zde řešíme. Nicméně Sněmovna přijala svoji verzi, kterou nyní hodláme trošku nějakým způsobem opravovat.
Prosím pana poslance Pilného, po něm pan poslanec Laudát. Pan poslanec Korte, potom pan poslanec Koubek. Prosím o strpení.
Děkuji, pane předsedo. Pane poslanče, já se domnívám, že jste ho tam jmenoval plným právem. Znáte rakouský státní znak? Určitě ano. Je to orlice. Co má v pařátech? Srp a kladivo.
A druhá moje poznámka. Není to tady tak dlouho, co jsme tady projednávali novelu zákona, která by umožnila horníkům odejít dříve do důchodu. Bylo tady upozorněno na to, že se budou otevírat dveře i pro další profese, kde lidé těžce a náročně pracují. Je to prostě otevírání jenom dalších dveří. Opravdu, otevíráme dveře dalším a dalším.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Ale já bych chtěl odpovědět na některé otázky. Co to přinese České republice, tady padlo. Samozřejmě že nic. Proto i ta sobota, neděle, státní svátek jsou pro ně dobré, protože to jsou prachy, které potom oni mají jako zisk. A teď bych se chtěl zeptat zcela vážně, prosím vás.
Víte vůbec, jak se platí v těch řetězcích? Že jim nedávají mzdu, ale že jim dávají náhradní volno?
Ještě jedna faktická, pan poslanec Adamec.
Děkuji za proškolení od pana odborářského bývalého bosse. Měl jsem poznámku na to, že ne všechny řetězce jsou zahraniční. Abychom si ujasnili pojmy s dojmy. A padla tady otázka, kdo z toho bude co mít. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že jsou tam nízké platy, že někdo nechce dělat, to je pravda.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Řetězce sice nevytvářejí nijak extrémní zisk, ale vytvářejí pracovní příležitosti a funguje to. A teď ve jménu sociálního inženýrství a takové té odborářské strategie máme tohle schéma, které funguje, narušit. Já teď pominu absurditu toho návrhu, že se to týká jenom maloobchodu, že se to netýká také průvodčích ve vlacích nebo v letadlech atd. To už tady bylo několikrát probíráno. Ve prospěch našich zákazníků budeme mít otevřeno každou neděli a každý svátek od 14.00 do 18.00 hodin. Je to vesnička Maria Alm, můžete se přesvědčit, je to tam před Billou.
Vážené dámy, vážení pánové, snažím se pochopit důvody, které vedly předkladatele k předložení tohoto návrhu. Moc se mi to nedaří. Obávám se totiž, že jde o klasický příklad páchání dobra. Mzdy v této oblasti patří k velmi nízkým a právě služby o víkendech a svátcích jsou vítanou příležitostí, jak si přivydělat. Vím, že to sice není příliš systematické, ale tak to prostě je. V případě schválení předloženého návrhu tuto možnost pro pracovníky ve větších obchodech výrazně omezíte.
Když se na to všechno podíváme prizmatem současnosti, tak přece státní, polostátní nebo i obecní městské firmy odvádějí své zisky do příslušného rozpočtu. V případě státních a polostátních podniků je jejich zisk příjmem státního rozpočtu, v případě obecních či krajských firem příslušný obecní nebo krajský rozpočet. To je můj názor. Jsem zvědav, kde by poté stát vzal takto promrhané prostředky. Takže jsem jednoznačně pro to, aby se Budvar ze zákona vyjmul. Nyní se však dostáváme k dalším státním a polostátním podnikům. Ty není potřeba z registru smluv vyjmout? Uvědomme si, dámy a pánové, že registru smluv nejde o to, aby se u nás vyléčil systém, protože to má být nějaký protikorupční zákon, ale on to protikorupční zákon žádný není.